Myslím si, že bychom měli být opravdu velmi opatrní. Když tady říkáme, že to všichni podpoříme, tak já říkám ano, ale je potřeba si to řádně rozebrat. Znovu říkám, že Parlament by neměl spěchat. A vyzývám všechny, kteří k tomu mají co říct a zabývají se tímto tématem, aby spojili hlavy dohromady, protože skutečně, pokud chceme urychlit přípravu výstavby liniových staveb, tak bychom to měli udělat co nejlépe a nenaskakovat na laciná a líbivá řešení.
Prosím, pane poslanče Kupko, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, milé kolegyně, vážení kolegové, já chci navázat na Ivana Adamce a především chci vyzdvihnout to, že vládě trvalo téměř rok, než ten zákon předala do Poslanecké sněmovny. Jsem moc rád, že se do toho zákona dostala obecně fikce souhlasného závazného stanoviska v okamžiku, kdy dojde k překročení zmíněných lhůt 30 a 60 dnů. My jsme jako občanští demokraté už předkládali v případě správního řádu podobnou novelu, tehdy neprošla právě s odkazem na úpravu, kterou přináší právě novela zákona o urychlení výstavby liniových staveb. Budeme podrobně sledovat, jestli v okamžiku, kdy tady je vlastně obdobné řešení, tak jestli narazí, nebo nenarazí. A bude to také příležitost ukázat, jestli to vláda, když připravuje nový stavební zákon, myslí opravdu vážně s omezováním lhůt, jestli to opravdu myslí vážně se zjednodušováním celého stavebního řízení, protože v řadě případů, například při odstraňování závazného stanoviska orgánů územního plánování, když mělo dojít na konkrétní řešení, tak od toho nakonec stejně cukla. Tak pevně doufám, že to nebude tenhle případ, že tady se podaří opravdu realizovat kroky k urychlení liniových staveb, a s konkrétními pozměňovacími návrhy se pokusíme doplnit celou tu legislativu tak, aby se to promítlo i do dalších oblastí pozitivním směrem.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Musím bohužel konstatovat, že vláda se opět pokouší omezit práva obcí, občanů, majitelů pozemků. A co mi na tom vadí asi nejvíc, že toto zdůvodňuje tím, že se obce a občanská společnost snaží tyto stavby blokovat, a nedokládá to vůbec žádnými daty. Podle mě jenom zastírá to, že vlastně orgány, které povolují stavby, se dopouštějí hrubých chyb, a celý ten proces je nepřehledný a podklady jsou často nedokonalé a musí se zpřesňovat, takže ta chyba bývá převážně spíš na straně úřadů a těch vlastních stavebníků. A to mi opravdu velmi vadí. Vadí mi to, že vlastně v důsledku tohoto bude velké riziko poškození životního prostředí a v důsledku toho zdraví lidí. A co mi přijde, že je úplně největším paradoxem, že podle Legislativní rady vlády vůbec nejde posoudit, jestli by navrhované změny opravdu vedly ke zrychlení povolování dotčených staveb. Toto je přímo stanovisko rady vlády. Rada vlády má s tímto problém i proto, že podle ní je novela v rozporu s evropskou legislativou. Opravdu chceme takto navrženou novelu projednávat? Podle mě je to poměrně hodně problematické. Současně bych chtěla říct, že vlastně nedošlo k vypořádání připomínek, které k té novele mělo i Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha a další účastníci mezirezortu. Takže za mě je to velmi špatně připravená novela, která se opírá o nějaké předpoklady, které nejsou ničím doložené, a ohrožuje kvalitu života našich občanů a jejich práva.
To je jeden návrh. Co když Senát neopraví jenom to, co po něm chceme, co když tam přidělá něco dalšího? Můžeme se dostat do komplikované situace. Takže teď, když to úplně dokreslím procesně, pokud bychom první hlasovali 657, pošleme ho do Senátu, nevíme, co se nám vrátí, nevíme, jak budeme hlasovat. Takže můj návrh je na sloučení a v rámci hlasování hlasovat první o 551, byť nevím, jestli se tím nedostávám mimo možnosti jednacího řádu.
Procesní návrh jsem zaznamenal. Myslím si, že tohle bude asi pro účely vašeho návrhu ten nejlepší postup. Kdo je proti? Pan poslanec Feri stáhl svoji faktickou poznámku a je zde faktická poznámka pana poslance Kasala. Nebo je to jenom omyl při manipulaci se zařízením? Máme tady návrh na sloučení rozprav. Ani tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání do 10.30 z pracovních důvodů. "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 657 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo ze strany navrhovatele. Žádné další návrhy nebyly předneseny. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání končí. Poprosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Jan Farský.
Děkuji za slovo.
Máme průmyslové zemědělství. Opakuji - průmyslové zemědělství. Nenapadne. Našel jsem výzkumy, které potvrzují, že rozdíl mezi trávníkem a ornou půdou je 150 mm; Takhle my vlastně ztrácíme rok za rokem vodu. To si myslím, že je fatální problém. To je šílené! Opravdu, to je šílené! A pokud s tím něco neuděláme, tak výpar je hlavní problém, že Česko vysychá. A my dneska máme strach, máme oprávněný strach, aby domácnosti měly vodu. Ta situace je prostě strašná a je otázka, co s tím můžeme dělat. Já si osobně myslím, že ta věc je těžká. A já na nikoho neukazuji prstem. Vážení a milí, nám už nic neteče, nám v těch potocích a v těch řekách nic neteče. A já opakuji - není to politický projev, je to projev spíš prosebný. Pojďme s tím něco udělat, pokud není pozdě.
Pan poslanec Pavel Staněk se omlouvá mezi 15. a 19. hodinou z rodinných důvodů.
Já mám osobní zkušenosti s uplatněním obou funkcí tohoto zákona, ať už to bylo v roce 2002, kdy jsme využívali tento zákon právě pro krizové řízení v dobách katastrofálních povodní. Bylo možné používat i různá krizová opatření ve smyslu financování nezbytných prací, které bylo nutné udělat velmi rychle, tak aby se zabránilo vzniku větších škod, případně i ztrát na životech.
Čili nebude vyžadováno speciální povolení podle stavebního zákona. To si myslíme, že je velmi důležité. Poměrně rozsáhlé vstupy do stavebního zákona jsou spojeny rovněž se zavedením nového závazného nástroje, tzv. územního plánování na úrovni státu. Ten územní rozvojový plán bude územně plánovací dokumentací vydávanou právě Ministerstvem pro místní rozvoj a bude závazný pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a rozhodovacích území. Současně se navrhuje vytvoření národního geoportálu územního plánování, rovněž tedy toto v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, který bude jakýmsi informačním systémem veřejné správy na úseku územního plánování, a součástí bude též evidence územně plánovací činnosti.
Děkuji, pane ministře. Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Přečtu omluvu. Do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Jakub Michálek z osobních důvodů.
Dobrý podvečer, kolegyně, kolegové. To znamená přejmenování této legislativy, tohoto zákona, na zákon, jak jsem řekl, liniový. Tehdy se nám povedlo opravdu sejít se, skupina předkladatelů ze všech devíti klubů tady v Poslanecké sněmovně, a našli jsme tehdy řešení, které podle mého názoru bylo a je dobré kompromisní, a hlavně funkční. To chci podtrhnout. Ta novela vládní, která je nám teď předkládána na řadu z těch našich kroků z roku 2018 navazuje. My jsme tehdy se dohodli na té předběžné držbě, správně tedy mezitímním rozhodnutí, které aplikujeme jenom na určité vybrané strategické stavby. Vláda teď tady s tím seznamem pracuje a bude k našemu zvážení a posouzení, jestli ho chceme, nebo nechceme nějakým způsobem rozšiřovat například. V té společné poslanecké novele jsme použili také řadu zjednodušení typu jednodušší hromadné obesílání účastníků řízení. Zavedli jsme ty speciální úřady pro územní řízení a vyvlastňování. A z praxe, jak vím od kolegů jak tady z ŘSD, tak od nás ze Správy železnic, všechny tyto návrhy, které jsme tady ve Sněmovně aplikovali, začínají fungovat. Přiznám se, čekal jsem ji o trošičku dříve. Přišla sem do Sněmovny 10. prosince loňského roku, ale mám pochopení, protože to mezirezortní jednání bylo poměrně komplikované. Dohoda byla dosažena. Je nám to tedy předkládáno bez rozporu. Ale znáte mě, jsem optimistou. Věřím, že nezávisle na debatě o té rekodifikaci dosáhneme v maximální možné shodě nějakého průniku názorového i tady mezi námi právě u tohoto liniového zákona. To znamená, budu se snažit, aby své do toho mohli vložit primárně tedy v hospodářském výboru zástupci všech poslaneckých klubů tady u nás ve Sněmovně. Nebudu opakovat dlouze to, co před chvílí řekl předkladatel, pan ministr. Jenom zmíním, a je to férové říci vám, kteří jste zástupci samospráv obcí nebo krajů, že ten návrh zasahuje právě do územního plánování. On poměrně závažně zvyšuje závaznost nebo platnost politiky územního rozvoje, to znamená plánování těch strategických staveb nad územními plány krajů i obcí. To je férové říci dopředu a určitě na výborech se tomu budeme věnovat. Zpřesňuje a jasně stanovuje některé lhůty potřebné pro vyvlastňovací proces a dává také jednoznačné lhůty. Vycházeli jsme z praxe v těch návrzích. Nebudu tím zdržovat. Přihlásím se ještě do obecné rozpravy, kde bych také rád řekl svůj názor k některým pozměňovacím návrhům. Ale teď dodržím roli zpravodaje tohoto zákona. Předpokládám tedy, že garančním výborem bude výbor hospodářský. A uvidíme, jaká bude chuť i vaše ochota k těm jednáním. Za sebe říkám, že bych byl rád, v roce 2018 se nám to povedlo projednat během půl roku. Na konci června zákon odcházel do Senátu.
První v pořadí je paní poslankyně Matušovská.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážený pane ministře, za Komunistickou stranu Čech a Moravy mohu říct, že tento návrh samozřejmě podporujeme. Vy jste zmínil samozřejmě stavební zákon, zákon o životním prostředí a další, ale v článku 12 je zákon o vysokých školách, což je vlastně závazné stanovisko k akreditacím vysokých škol, tak by mě zajímalo, proč to tam je. A potom samozřejmě článek 22 - školský zákon a pořádkové lhůty. Ráda bych, jestli byste mi to, pane ministře, mohl vysvětlit. A samozřejmě nemusíte teď hned, abyste se s tím seznámil, ale bude mi to stačit na hospodářském výboru.
Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Petr Dolínek, kterému tímto předávám slovo. Zastoupí ho pan zpravodaj, pan poslanec Josef Kott. Budeme o této změně zpravodaje hlasovat. Tak počkáme chviličku. Budeme hlasovat o změně zpravodaje k tomuto tisku. Pan poslanec Jan Schiller se omlouvá, a tím pádem máme zastoupení, pana poslance Josefa Kotta.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže jde o transpozici některých evropských směrnic v odpadovém hospodářství a je i důvodem pro zpracování nové legislativy ta skutečnost, že platný zákon z roku 2001 již nevyhovuje současným legislativně technickým požadavkům. Jedná se celkově o nový přístup k odpadovému hospodářství a změny v zákoně jsou velice obsáhlé z obecného hlediska. Hlavní změny oproti platné právní legislativě je... Problematika poplatku za komunální odpad bude nově upravena pouze v zákoně o místních poplatcích. Další důležité změny se týkají sběru odpadu. Provozovatelé sběren odpadů budou povinni vybavit prostory zařízením, kamerovým systémem a uchovávat záznam po stanovenou dobu, a dále se zpřísňují podmínky pro sběr odpadů pomocí mobilních zařízení. Předmětem návrhu zákona je rovněž řešení problematiky nelegálně soustředěného odpadu, tzv. černých skládek. Návrh zákona v tomto ohledu vychází z ústavně zakotveného principu "vlastnictví zavazuje" a stanoví postup pro zjištění osoby odpovědné za nelegálně soustředěný odpad a pro zajištění, aby byl odpad odklizen a předán do zařízení určeného pro nakládání s odpady. Dále se v návrhu zákona zejména podrobněji vymezují postupy, jimiž je možno určit, že odpad přestane být odpadem, stanoví se povinnost pravidelné revize či časového omezení u povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady a zavádí se obchodování s odpady jako činnost se samostatným povolením. Díky rozsáhlé problematice odpadového hospodářství byl ze zákona vyjmut zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a toto bude řešeno další novelou zákona samostatně. Bude snahou prosadit principy fungování oběhového hospodářství z jiných evropských zemí a zájmy jednotlivých skupin působících na trh odpadového hospodářství. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám s přednostním právem přihlášenu paní poslankyni Černochovou.
Rozsah navrhované nové odpadové legislativy je neúměrný, problémem je také její nesrozumitelnost, nepřehlednost a navýšení administrativní zátěže z ní plynoucí pro široký okruh povinných osob. V zákonu o odpadech chybné nastavení třídicí slevy, která místo aby byla motivačním nástrojem, povede obce spíše k odklonu od třídění v pozdějších letech. Je tedy reálné očekávat, že navržená třídicí sleva bude ze strany obcí kritizována s ohledem na její skutečně velmi vysoké nastavení potřebné míry separace a její velmi progresivní a rychlý nárůst, který může řadu obcí demotivovat, neboť cíl se pro ně může jevit jako reálně nedosažitelný. A pokud dalšího cíle z roku na rok nedosáhnou, ztratí zcela nárok na dosavadní zvýhodnění, což může pro obec z roku na rok znamenat navýšení nákladů v řádech milionů korun, a to ve svém důsledku bez ohledu na to, jestli bude odpady vozit na skládku, nebo do jiných technologií. Toto je poměrně silný demotivační faktor, který může vést k tomu, že obec raději bude produkovat netříděný směsný odpad a nebude investovat do lepšího třídění. Cíl je to jistě správný, v tom se určitě shodneme, ale je otázkou jeho reálnost a dlouhodobá udržitelnost v čase. Tato výše separačních cílů může být navržena pro roky následující, například po roce 2030, 2035 a dále. Je však třeba definovat pokračující zvýhodnění pro obce, protože výhoda ve skládkovacím poplatku již nebude po termínu ukončení skládkování aktuální a funkční. Nevím, jestli si toho navrhovatelé všimli. Co bude obce motivovat k pokračující vysoké míře separace po ukončení skládkování, a tedy po ukončení skládkovacího poplatku a třídicí slevy? Přemýšlel nad tím někdo z Ministerstva životního prostředí?
Jeden paragraf se věnuje době archivace dokladů a mění se doba archivace dokladů o přepravě z jednoho roku na dva roky. Já vám přečtu větu z důvodové zprávy, to vás určitě pobaví. A musím říct, že třeba takovýto přestupek může být pro některé dopravce, případně jejich zaměstnance, profesně likvidační. Dále - a to je podle mého názoru největší výhradou - dále ministerstvo navrhuje u vybraných přeprav zkrátit délku okruhu vyjmuté přepravy z povinností ze stávajících 100 kilometrů od běžného stání vozidla na 50 kilometrů. A k tomu nás žádná Evropa nenutí, to navrhuje samotné Ministerstvo dopravy a úředníci z Ministerstva dopravy, snížit tuto výjimku. Mě velmi pobavilo kouzelné zdůvodnění Ministerstva dopravy, že rozloha České republiky je jiná než u ostatních států. Já jsem si tedy do dnešního dne myslel, že jeden kilometr je stejná míra vzdálenosti jak v papežském státě San Marinu, Slovensku, České republice, Francii, Německu. Ale pochopil jsem, že na Ministerstvu dopravy platí, že zítra již znamená včera a měřítko kilometru je také relativní. Protože není kilometr, zdá se, jako kilometr. A to je jediné zdůvodnění, dámy a pánové, v důvodové zprávě pro snížení výjimek na polovinu. Že je to pouze s ohledem na rozlohu České republiky. Takže opět se jedná o gold-plating. Skutečný dopad regulace je popsán pouze v jedné nenápadné větě. Dámy a pánové, kde se v současné době najdou v České republice další řidiči? Už dnes je nedostatek, pane ministře, řidičů zejména pro potřeby veřejné dopravy. A dámy a pánové, to, co je nám předkládáno v rámci důvodové zprávy, není kvalitní RIA.
Nyní paní poslankyně a zpravodajka Ožanová se hlásila do rozpravy.
Já překvapím trošku kolegu z hospodářského výboru. Já naopak dám návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů, protože za mě je ta důvodová zpráva dostatečná. Za mě to, že by se měla dodržovat pravidla, a proto je potřeba vzít více řidičů - víte, to nedodržování pravidel, zvláště dob odpočinku a podobně, vede k velkým problémům, k dopravním nehodám a jiným problémům na cestách. Potom se divíte, že ty kamiony třeba jedou pomalu, máte unaveného řidiče, který nám tam začíná pospávat, protože nedodržuje doby odpočinku. Domnívám se, že ta sankční opatření jsou v takovýchto případech prosím vás docela nutná. A co se týče doby archivace. Takže ještě jednou zopakuji, dávám návrh na zkrácení ve výborech na 30 dnů.
Děkuji.
A pokud důvodová zpráva nezdůvodňuje, proč se krátí některé výjimky, proč se zpřísňují nějaké přestupky, a zároveň ta důvodová zpráva se snaží tvářit jako implementace evropských předpisů, a přitom je to naše vnitřní rozhodnutí, tak já už jsem tady několikrát i při minulých tiscích vystupoval, že mně se tato praxe nelíbí. To je proto ochrana celé Sněmovny, aby úředníci na ministerstvech si toto napříště nedovolovali.
To byla v tuto chvíli poslední přihláška k faktické poznámce i do rozpravy. Takže pokud se nikdo další nehlásí... Do rozpravy, pane ministře? Myslím, že to nikomu nebude vadit.
Rozumím tomu, že můžeme diskutovat nad tím, co je transpozice a co není transpozice. A troufám si tvrdit, že to, co tam zaznělo, dává smysl. No tak měly to být dva roky, na to se přišlo. Upraví se to. Ale ta podstata, proč to děláme, je jasná.
Další obavou, kterou jsem se někde dočetla, je, že akce například na záchranu rukojmí bez souhlasu státu, kde by k ní došlo, bude porušením mezinárodního práva, či dokonce agresí. Konec citace. To znamená, že pokud by k takové situaci došlo, nebude se jednat o porušení mezinárodního práva, navíc již bylo možné zaznamenat případy, kdy stát, ve kterém k únosu došlo, dal domovské zemi unesených občanů volné pole působnosti k provedení operace, neboť dotyční byli v rukou zločinecké organizace a sám tento stát neměl potřebné kapacity k osvobození. Samozřejmě může se objevit vláda, která se rozhodne jít mimo ústavnost. Ale to může učinit již dnes a ani sebelepší a sebesilnější právní úprava není schopna zabránit zlovůli, pokud se někdo rozhodne, že nebude respektovat pravidla. Žádám vás tedy o podporu navrhované novely, která, a o tom jsem skutečně přesvědčena, je ve prospěch bezpečnosti tohoto státu a jeho občanů, má podporu premiéra, má podporu vicepremiéra, má podporu Ministerstva obrany, a myslím si, že kolem šedesátky z vás, kteří jste zrovna byli přítomni v sále, když jsem sbírala podpisy pod tento návrh, a zejména má kladné stanovisko vlády. Dejme jí tu možnost.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, pro zpravodaje je to vždycky radost, když má pečlivého navrhovatele, který všechno dostatečným způsobem zmíní. Další část se týká úpravy přeletů a přejezdů a poslední část parlamentní kontroly činnosti vlády. Jedná se o návrh široce konsenzuální a vláda vyslovila s tímto návrhem ústavního zákona souhlas bez připomínek. Navržený garanční výbor je výbor ústavně-právní.
Děkuji. A potom si tady následně do 60 dní dělejte, co chcete. Přeci vláda. On totiž Parlament nemusí být vyřazen a může být dosaženo těch okamžitých rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Prostě to není pravda. A to zamlčení, ta cenzura mlčením o tom článku, který to upravuje v jednacím řádu, mi opravdu vadí. Ale opravdu vadí!
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Stanislava Grospiče a připraví se pan poslanec Radek Holomčík.
Problematika sucha je nesmírně závažná. Řada předřečníků tady už na tu otázku narazila. Ale to si myslím, že není podstatné z hlediska toho, jestli omezujeme, nebo neomezujeme zábor zemědělského půdního fondu.